Takže prosím, nedělejme tady z toho nějakou konspiraci. Já chápu, že vám může vadit nerovnováha v počtu přednostních práv. A to už je úroveň, která si myslím, že je za určitou hranou, která by se tady dít neměla. Pokud někdo říká, že by tedy koaliční poslanecké kluby vůbec neměly existovat, tak mně to přijde, že to je mimo rámec té debaty. A poslední věc, kterou bych doplnil.
Děkuji. A nyní mám dvě faktické, kdy se hlásí paní poslankyně Berenika Peštová a poté pan poslanec Radek Vondráček.
To jsou naše nějaké domněnky. Takže to, že tady řekl legislativní odbor své stanovisko, není žádné dogma! To není dogma.
Prosím.
Já už budu velice rychlý, protože ona to řekla kolegyně přede mnou. Já bych poprosil pana kolegu, aby nejlépe už nevystupoval vůbec, protože když on řekne tím svým přezíravým způsobem, že si to máme rozeslat a že tomu nerozumíme, tak tím vyvolá dalších deset faktických poznámek.
Děkuji a nyní s faktickou paní poslankyně Mračková Vildumetzová.
Samozřejmě chápu vystoupení předsedy poslaneckého klubu pana Jakuba Michálka. Pak jste řekl, že se to řešilo v minulém funkčním období. V minulém funkčním období jsme tady neměli žádné dvoj- a trojkoalice, tady byly všechny samostatné subjekty.
Děkuji za dodržení času a ještě s faktickou se hlásí pan předseda Jan Jakob. Velmi děkuji za dodržení času. Prosím na mikrofon.
Ale já bych chtěla v tuhle chvíli otevřít jedno aktuální téma a tím jsou samozřejmě v tuto chvíli rozhodující prezidentské volby. A tím, že tady máme pana ministra vnitra a tím, že jsem se dozvěděla od paní předsedkyně našeho klubu, že včera se na grémiu dohodlo - nebo dohodlo, my s tím tedy v žádném případě nesouhlasíme - že zítra nebudou interpelace, jinak bych samozřejmě k tomu využila interpelace, a to jsou voličské průkazy. Když si to spočítáte, je to už skoro přes 6 000 voličských průkazů. Pokud jsem se zeptala, jestli máme do současné chvíle počet vydaných voličských průkazů v prvním kole, tak mi na to nikdo nedokáže odpovědět, a že prakticky ta informace není. Takže já si myslím, že bychom to měli mít pod nějakou kontrolou, a myslím si, že bychom informaci, kolik bylo vydáno voličských průkazů a kolik lidí pak opravdu ten voličský průkaz využilo, tak bychom tu informaci mít měli. A mě velmi překvapilo, že třeba v některém městě, v některé obci se ztratilo 300 voličských průkazů. Takže já si myslím, že je to téma důležité, aktuální a myslím si, že pokud tady máme pana ministra vnitra, tak by se k tomu mohl vyjádřit. Takže bych proto požádala, aby tento bod byl zařazen jako první bod dnešního jednání s názvem Voličské průkazy.
Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. To by byly došlé omluvy. Již se začínají myslím ustalovat počty přihlášených a došedších a my můžeme přistoupit k hlasování návrhu na změnu pořadu schůze. Vnímám žádost o odhlášení. Všechny vás tedy ještě jednou odhlašuji, prosím, znovu se přihlaste svými identifikačními kartami. A nyní v pořadí, jak byly návrhy předneseny, budeme hlasovat. Jako první přednesl pan předseda Cogan návrh na předřazení sněmovního tisku 34, zrušení obsoletních právních předpisů. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro? Předřadili jsme tedy tento bod. Dále paní poslankyně Jana Pastuchová navrhla zařazení nového bodu Omluva ministryně obrany Jany Černochové dvěma milionům občanů ČR a podporovatelů Andreje Babiše - pokud to nečtu úplně přesně, myslím, že v zásadě to je ono. Kdo je pro zařazení tohoto bodu? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Dále pan poslanec Kamal Farhan navrhl nový bod Krizová situace na krajských hygienách. Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto bodu? Ani tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o zařazení tohoto návrhu. Také tento návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto bodu? Tento návrh byl zamítnut. A vnímám, že k hlasování patrně pan poslanec Mašek? Prosím. A my přistoupíme k dalšímu návrhu, a sice paní poslankyně Věry Adámkové, název nového navrženého bodu - Zajištění stomatologické péče v České republice. Zahájila jsem hlasování o tomto návrhu. Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Ve druhém návrhu paní poslankyně Adámková přednesla návrh bodu Dostupnost péče klinických psychologů v pediatrii. Opět zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto bodu? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?
Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám příjemný den. Všichni si určitě dokážete představit, co to znamená. Nejsou to jenom tisíce vyrobených vozů, ale jsou to především tisíce zaměstnaných lidí, tisíce a stovky dodavatelů, desítky firem, desítky subdodavatelů.
Děkuji, čili po pevně zařazených bodech, zaznělo. A nyní se dočkal pan poslanec Nacher.
Vážená vládo, dámy a pánové, já budu mít stále ten samý bod, ale využiji toho, že tady je pan ministr vnitra. Ten bod se jmenuje Informace vlády o boji s dezinformacemi. Dneska jsem zachytil takovou zase další nějakou novou dezinformaci, koho já podporuji ve volbách. Už to běží na Facebooku a na Twitteru. Vám všem vadily vždycky ty fotky pana premiéra, jak podporuje Andreje Babiše a další, a teď jsem já zachytil něco samého opačně s mojí fotkou. Já se za chvilku k tomu vyjádřím. Já jsem slyšel i o tom zájmu některých, dokonce koaličních poslanců, že bychom to měli třeba probírat na volebním výboru. Já nejsem člen volebního výboru. Prostě pojďme vymyslet ale - a to je na vás - nějakou platformu, kde se poslanci i opozice dozvědí, co vláda v této věci, která když nebude od začátku mít nějaké hranice a dimenze, tak se skutečně může postupem času proměnit v manipulaci nebo v nějakou cenzuru. Takže já vás poprosím, základní informace vlády o boji s dezinformacemi.
Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, včera jsem vystupovala se zařazením bodu ohledně PR vlády v rámci toho, že se vláda rozhodla utratit 30 milionů z peněz daňových poplatníků. Tento bod nebyl schválen.
Následně pan poslanec Stanislav Berkovec navrhl nový bod Krizový plán vlády týkající se zastavení výroby ve významných firmách působících v České republice. Dávám hlasovat. Kdo je pro zařazení tohoto bodu? Kdo je proti? Ani tento návrh nebyl přijat. Já tedy zahajuji hlasování o tomto návrhu bodu. Kdo je pro zařazení takového bodu? Kdo je proti? Tento návrh taktéž nebyl přijat. Kdo je pro zařazení tohoto bodu? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tímto konstatuji, že jsme se vypořádali se všemi návrhy k hlasování, a že nyní tedy můžeme postoupit tak, jak je nyní platný schválený pořad schůze. Prosím. Děkuji za uvedení a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které zatím - vnímám - přihláška paní poslankyně Mračkové Vildumetzové.
Kolegyně, kolegové, já osobně, samozřejmě je to na každém poslanci, pro toto v žádném případě ruku nezvednu. Chápu to, že musí být toto schváleno, ale já jsem k tomu vystupovala už několikrát. Takže já jenom chci říct, proč já pro to nebudu hlasovat. Já prostě považuji, že my za to neseme zodpovědnost, za to hlasování, a já si prostě pořád myslím, že to je i porušení rozpočtové kázně, že někdy v budoucnosti to může někdo řešit, protože se podle mého názoru ty prostředky vyplácejí v rozporu s právními předpisy, co se týče těch dalších klubů, které podle mého názoru nikdy neměly vzniknout, a já to prostě beru i nefér vůči voličům.
Ten problém jsme tady řešili v minulosti, již v roce 2002 tomu tak bylo, kdy kandidovala tehdejší napřed čtyřkoalice, pak dvojkoalice, pak ustavila dva samostatné kluby za platnosti stejného jednacího řádu, stejného zákona o rozpočtových pravidlech, tehdy lidovců a Unie svobody. Pokud ty subjekty kandidují v přiznané koalici, nikoliv v nepřiznané, tam bych to chápal, ale tady oba dva subjekty kandidovaly v přiznané koalici, která také podle volebního zákona si šla pro ta vyšší procenta, která víme, že jsou ve volebním zákoně, že pokud se jedná o koalici více subjektů, musí splnit jiná kritéria než samostatně kandidující politická strana, pak si myslím, že je všechno v pořádku a je to v souladu jak se zákonem, tak se zvyklostmi této Sněmovny, tak s jednacím řádem.
Ještě vnímám - s faktickou se hlásí pan poslanec Brázdil a poté do řádné rozpravy chce paní poslankyně. Prosím, vaše dvě minuty. Dále s faktickou chce reagovat pan poslanec Vondráček, připraví se pan předseda Michálek a potom máme řádnou přihlášku v rozpravě.
Tak já doufám, že máme pracovní skupinu k jednacímu řádu, kterou vede pan místopředseda Bartošek, a doufám, že to spravíme a že už to do budoucna nebude problém. Jenom připomínám pro ty, co si to pamatují: v minulém volebním období jsme měnili jednací řád a s novelou tady toho ustanovení, aby to bylo jinak, přišel pan místopředseda Pikal, který byl za Pirátskou stranu.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vážená vládo. Já si dovolím, než načtu nový bod, týká se to zdravotnictví. V současné době se potýkáme s nedostatkem lékařů, s nedostatkem léků, potýkáme se s prodlouženými čekacími dobami. Změna v rámci systému hygien byla slibována už na jaře loňského roku, že bude představena v paragrafovém znění na podzim minulého roku. To se zatím nestalo a věřím, že tedy aspoň s ročním zpožděním nebo s půlročním zpožděním, co toto bylo slibováno, nám to bude představeno v letošním roce. V současné chvíli se nacházíme v rozkladu hygienické služby, naprosto chybí lékaři. V současné době v čele krajských hygienických stanic je sedm lékařů, zbývajících sedm jsou nelékaři. Kvůli nekompetentnosti řízení a nízkému platovému ohodnocení zbývajících lékařů odcházejí další lékaři. V budoucnu nebude systém zcela personálně zabezpečen. Vláda škrtla 134 míst na hygienických stanicích pro letošní rok. Nerozumím komunikaci ministerstva ani směrem k hygienickým stanicím. Léta byly tyto instituce na okraji politického zájmu, což se nám vymstilo v dobách pandemie. Domnívám se, že boj s pandemií ještě není zdaleka ukončen, a přesto se vláda Petra Fialy rozhodla pouštět hygienám žilou. Absurditu tohoto rozhodnutí podtrhuje skutečnost, že desítky zaměstnanců vláda propustí v návaznosti na to, aby nabrala zase desítky úředníků na Úřad vlády a na tři nově zřízená virtuální ministerstva. Ministru zdravotnictví tato destrukce hygien nestačí a v rámci tohoto likvidačního procesu namířil na další útok proti hygienám. Napsal všem hygienickým stanicím, že pět z nich skončí v mírném přebytku, což je úspěch v současné ekonomické situaci, že vůbec některé hygieny jsou schopné hospodařit s mírným přebytkem. Ale absurdita tohoto dopisu spočívá v tom, že hned jim napíše: Ale tyto peníze je třeba přerozdělit, takže jim je zase sebere. Nyní tady vidíme, že ani zápisy z porad s řediteli hygienických stanic neplatí, protože v zápisu se uvede, že budou moci využít nespotřebované prostředky, na druhou stranu jde dopis z Ministerstva zdravotnictví na hygieny, že tyto prostředky musí být přerozděleny jiným. Jelikož svým rozhodnutím vláda Petra Fialy systematicky likviduje hygienickou službu, navrhuji nový bod, který jsem nazval Krizová situace na krajských hygienách.
Jako další je přihlášen s návrhem na změnu pořadu pan poslanec Mašek, připraví se pan poslanec Vondráček. Prosím, ujměte se slova. S přednostním právem se přihlásil pan ministr Válek. Máme řádně přihlášené dva poslance písemně, z místa až na závěr.
Samozřejmě budu rád, když všechny body, které se týkají pacientů, budou zařazeny, ale nemohu předjímat, jak kolegyně a kolegové budou hlasovat, a proto pro jistotu. Doktoři hygien samozřejmě nebudou. Ten důvod je velmi jednoduchý, ono to studium lékařské skončilo. Co není, to nemůže být. Já chápu, že ne každý to ví, tak jenom, aby tam formace jasně zazněla. Doktorské studium hygieny, tedy ty doktoři hygieny, které jsme znali my starší, ti už nikdy nebudou, protože to studium nefunguje, neexistuje, není na žádné vysoké škole. A z toho historického hygiena a výživa, což byl ten obor, udělat to, co je standardem ve světě, tedy veřejné zdraví. Jednání zdravotního výboru je veřejné, pochopitelně kdokoliv z vás se ho může zúčastnit, a tam určitě tyto věci probereme i s hlavní hygieničkou i s panem náměstkem Pavlovicem, který má vše na starosti, a s dalšími. Ona to není pravda, já jsem to řešil na poradě, ale asi to nemá smysl pitvat, pokud ten bod nebude otevřený, protože se tady nedá teď reagovat, ale na ministerstvu si to vysvětlíme. Ověřoval jsem si včera v dalších řetězcích, že léky jsou v každé kategorii, minimálně jeden lék. Navíc pracujeme opravdu i na tom, abychom mohli posílit recepturu pro přípravu léků, třeba z Ibuprofenu. Je to něco, co je specifikum České republiky, velmi silné a dobré a zase to podporuje ten trh. Rád pozvu kohokoliv, koho budete chtít, ze zdravotního výboru, aby tam byl, aby vám dovysvětlil jednotlivé detaily. A znovu opakuji, jednání výboru je veřejné.
Děkuji. Dále se může připravit paní poslankyně Adámková a závěrem z místa pan poslanec Nacher.
Včera jsem tu měl připravené i usnesení, kterým by mohla končit naše diskuse na téma boje proti dezinformacím a přístupu této vlády. My jsme se včera dozvěděli od paní kolegyně Mračkové Vildumetzové, že se utratilo nebo utratí nějakých 30 milionů za další vlnu vládní propagace o tom, jak ta vláda to dělá dobře a proč ji mají mít občané rádi. Rád bych připomněl, že není to tak dávno, co proběhla další kampaň. To všechno jsou nemalé finanční prostředky a já, když vezmu jenom těch 150 milionů, teď těch 30 milionů, teď těch 24 milionů, co už bylo utraceno, to jsou obrovské peníze. A pro mě jsou to obrovské peníze, zvlášť z perspektivy třeba nějakého sportovního oddílu nebo z perspektivy sociálních služeb, což tady včera zaznělo taky, a my se oprávněně tedy snažíme tuto tematiku otevírat zde na Poslanecké sněmovně. Tento bod jste zamítli, neprošel. Nás tady opravdu zajímá, čím se tedy ti úředníci zabývají, jaký je finanční plán, jaký je finanční plán toho všeho, co nás to bude stát, kolik lidí na tom bude pracovat a co se bude platit. Ti úředníci se v současné době už věnují konkrétní komunikaci.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové a členky vlády, zahajuji další jednací den 50. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde srdečně vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás nejprve odhlásím. Všechny tedy odhlašuji a žádám vás, abyste se přihlásili opět svými identifikačními kartami. Stejně tak vás žádám, abyste mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní, a oznamuji, že s náhradní kartou číslo 38 bude hlasovat pan poslanec Staněk. Bek Mikuláš z celého jednacího dne z pracovních důvodů, Blažek Pavel z celého jednacího dne z důvodu zahraniční cesty, Síkela Jozef z celého jednacího dne z pracovních důvodů, Stanjura Zbyněk od 10 do 11 hodin z pracovních důvodů, Šalomoun Michal od 12 hodin z pracovních důvodů. Nicméně nyní už je prostor pro návrhy na změnu pořadu schůze a já dávám s přednostním právem prostor panu předsedovi Coganovi. S přednostními nevnímám, to znamená, že přistoupíme k přihláškám. K návrhu na změnu schváleného pořadu se hlásí paní poslankyně Jana Pastuchová. Jenom řeknu pořadí, poté pan poslanec Kamal Farhan a poté pan poslanec Mašek.
Vy jste to neudělala, což mě ani nepřekvapilo, protože už v minulém období jsem tu slyšela, že nesaháme ani po kotníky paní Markétě Pekarové Adamové, ale šokovalo mě, co nastalo potom. Proto navrhuji bod Omluva ministryně obrany Černochové dvěma milionům občanům a podporovatelům Andreje Babiše.
Mám poznamenán návrh na zařazení nového bodu a nyní v pořadí pan poslanec Kamal Farhan.
A náš sedmnáctý poslanec do padesátého třetího, možná se tam někdo z vás ještě vrtne, tady budeme mluvit do prázdného sálu, do prázdného ministerstva , nikoho se nemůžeme ptát, protože už asi někde spinkají.
Z místa se s faktickou poznámkou hlásí pan poslanec Kobza. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji, paní předsedající. Takže děkuji za ten dech toho mého mládí na střední škole.
Tak děkuji. A vyvolalo to další faktické poznámky.
To, že se přihlásili včas, je - přihlásili se včas, mohli jste se přihlásit dřív jak oni. Oni se přihlásili proto, aby zdůvodnili své rozhodnutí, proč chtějí dát důvěru vládě Petra Fialy. To, že byli dříve, jim nemůžeme nikterak vyčítat. Děkuji za slovo.
Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Zuna.
A zaznělo tady číslo nula, absolutně nic. A dále bych rád reagoval i na paní poslankyni Ožanovou, vaším prostřednictvím, která zmínila, že my jsme dnes omezili právo mluvit, právo reagovat na výstupy, které tady byly předtím, na výstupy ministrů. My jsme nic neomezili. Vždyť vlastně my jednáme v souladu s jednacím řádem. A ta situace je naprosto totožná, úplně stejná, nic jsme neomezili.
Děkuji za dodržení času.
Jenom krátce, prostřednictvím vaším. Pane poslanče Vlčku, ale já jsem neřekla, že si nevážím práce vašich kolegů poslanců z koalice. Já jsem nikoho nenařkla, že by se nepřipravoval. My jsme se taky připravovali a dopovíme si to zítra, pozítří. Vždyť v pohodě, vždyť jsme tady rádi.
Děkuji. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím.
Vážení kolegové, vážená vládo, já bych se chtěl krátce... ... krátce bych se chtěl vyjádřit. Ano, jsem taky nováčkem, tak možná proto ta chyba, jak jste to tady zmínili, těch nováčků nás je tady větší množství. Tamhle - zrovna se dívám na pana doktora, vaším prostřednictvím, Maška, kde jsme řešili předčasné důchody pro záchranáře. Ta spolupráce je, opravdu si myslím, širokospektrální. A jenom co jsem chtěl říct, i když jsem nováčkem, a bylo to tady několikrát řečeno, že nemáte možnost se ptát ministrů. I když já jsem tím nováčkem, já naše ministry opravdu nešetřím. Když něco potřebuji, tak si je odchytím a opravdu apeluji na určité věci, které se mně buď nelíbí, nebo pokud jsou tam věci, kterým nerozumím a potřebuji je s nimi probrat, tak opravdu tady sedí, sedí tady každé jednání Sněmovny a není problém se s nimi pobavit nebo si s nimi promluvit o té problematice, která je potřeba. Takže opravdu nechápu, nechápu, z jakého důvodu můžete tvrdit, že nemáte možnost se s nimi pobavit, že nemáte možnost se ptát. Jako když tu možnost máme my všichni ostatní, tak mě zaráží, že opozice tuto možnost nemá.
Děkuji.